Nyní vystoupí v obecné rozpravě první přihlášený, pan poslanec Jan Bauer, připraví se pan předseda Marian Jurečka.
Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já musím říct za nás, za KDU-ČSL, že my dlouhodobě sledujeme otázku situace seniorů v České republice. Především ty velké nesrovnalosti, které jsou ve výši důchodů, například právě mezi ženami, které věnovaly kus svého života při výchově svých dětí, nebo jsou to vdovy a vdovci. Pak je to druhá velmi citelně postižená skupina. Ale myslím, že musíme kromě odstraňování těch důsledků odstraňovat i ty příčiny, které ten náš systém bohužel stále má, stále nese. A ta velká důchodová reforma, po které se tady dlouhodobě tolik volá, je bohužel stále v nedohlednu. Tento nástroj je krátkodobý, okamžitý. Určité zlepšení té části seniorů, která má ty důchody velmi nízké, přinese.
Maláčová Jana, zdravotní důvody, Metnar Lubomír, pracovní důvody, Petříček Tomáš, zdravotní důvody, Plaga Robert, pracovní důvody, a jako poslední Toman Miroslav, zdravotní důvody. sněmovní tisk 1053 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež a tělovýchovu a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení dodnes do 12 hodin; sněmovní tisk 1059 hospodářskému výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 23. října do 8.30 hodin; sněmovní tisk 1060 ústavně-právnímu výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 23. října do 8.30 hodin; Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Dále avizujeme projednávání zákonů, které by případně vrátil Senát Poslanecké sněmovně k projednání. Proto nebude součástí schváleného pořadu. O tomto se nehlasuje. Tak. A písemné přihlášky.
Já bych to s dovolením vysvětlil. Samozřejmě už jsem to předjednával s několika poslaneckými kluby.
Tuto částku by přitom obdržel každý důchodce bez ohledu na výši svého důchodu. V případě výplaty více důchodů by tuto částku obdržel důchodce jen jednou. Pokud jde o výdaje na příspěvek, jedná se o částku maximálně odhadovanou na 15 miliard korun, která by byla vynaložena v letošním roce, to znamená, že výdaje v dalších letech tak nenastanou.
Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla říci, že první čtení tohoto návrhu proběhlo 15. 9. na 58. schůzi. Návrh zákona, jak jste řekl, byl přikázán výboru pro sociální politiku, který projednal tento zákon 24. září 2020 a přijal usnesení, které vám nyní přečtu.
Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvyšování invalidních a starobních důchodů. Proto návrh na jednorázový příspěvek důchodcům samozřejmě podpoříme, jelikož zvláště za nejnižší důchody se prostě nedá vyžít. V této souvislosti musím poukázat na smutnou vládní realitu. To ale přece systémově bídnou situaci důchodců neřeší. Řešením je návrh SPD na minimální důstojný důchod. Mimochodem platí ve značné části Evropy. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo pro ty, kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Důchodci jsou pak na valorizacích závislí a jsou pak vděčni za každé přidání. A přitom je to ze strany politiků jen politická hra. Protože senioři by přece měli mít důchody na slušné minimální úrovni automaticky. Jenže to by se pak politici nemohli pyšnit, že jim přidali. Důchod není nějaký bonus, ale pro drtivou většinu příjemců je to v podstatě sociální dávka. Lidem, co mají odpracovaná minimální léta, musíme zaručit minimální důchod ve výši, který bude stačit k důstojnému životu. Důchody je třeba valorizovat ne procentem, ale o pevnou částku. Důchody musí být financované z příjmů státu, z jeho firem, za přírodní bohatství. Z uvedeného je jasné, že pokud budou mít důchodci důstojný stabilní příjem po celou dobu penze, pak nebudou závislí na nějakých mimořádných přídavcích. A co horšího, v jejich tristní situaci jim často neumějí pomoci ani sociální úřady takovou pomocí pověřené. Nikdo, kdo si odpracoval povinná léta, by neměl žít pod hranicí chudoby. To je naše morální povinnosti vůči našim seniorům. A stejně tak by neměli žít pod hranicí chudoby invalidní důchodci. Tedy v principu, není potřeba tak rychle navyšovat nejvyšší důchody, ale je třeba systémově zvýšit ty nejnižší důchody. Za ty se opravdu nedá v dnešní době vyžít. Jak jsem již řekl v úvodu, návrh na jednorázový příspěvek důchodcům za SPD samozřejmě podporujeme, protože pro důchodce je pochopitelně lepší něco než nic. A peníze by na to byly, kdyby vláda restrukturalizovala státní rozpočet a konečně vyškrtala miliardové položky, které slušným lidem nic nepřinášejí. K tomu ale tato vláda nemá odvahu.
Děkuji. A také s přednostním právem vystoupí zastupující předsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, je jasné, že nemohu souhlasit s mým předřečníkem. To je asi přirozené. My jako sociální demokraté jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2020 dlouhodobě prosazujeme. Jsme rádi, že jsme ho prosadili, že ho dnes projednáváme.
Německo. Slovensko. I Bulharsko má promyšlenou strategii. Moc vás o to prosím. Protože ve chvíli, kdy to neuděláte, tak tady je jedno veliké riziko. A já na něj chci upozornit. To byli lidi, kteří byli velmi zmanipulovaní. Podívejte se na sociální sítě, co se odehrává. Říkám to s velkou naléhavostí a s prosbou. Nechci se vracet k tomu, co bylo. Moc vás prosím, předložte nám tu strategii tak, abychom byli ujištěni, že opravdu to máte promyšleno, že neoslovujete jenom svůj segment voličů. Protože dneska vám musí porozumět každý. Zkrátka musíte tohle mít velmi promyšlené tak, aby se zasáhla celá společnost. To není politický boj. Tady jde opravdu o víc. Jde o to, abychom zvládli tuto epidemii a abychom nebyli v ještě hlubších ekonomických problémech, nebo aby to nevedlo k radikalizaci společnosti. Proto to říkám opravdu, pane ministře, pane vicepremiére, s velkou naléhavostí.
Děkuji.
I pro státní správu to je podstatné. A ta zásadní informace chybí. Já doufám, že ten týden bude dostatečná doba, aby vládní koalice tedy definitivně vyřešila, v jaké podobě toto opatření předloží. Skutečně si myslím, že by to bylo rozumné.
On navrhoval, aby se zítra projednávaly všechny body, které jsou navrženy ve stavu legislativní nouze. Já to prostě do zítřka dopoledne nejsem schopen z ÚPV zvládnout.
Jenom stručně popíšu situaci. Jsme po projednání v ústavně-právním výboru, který přijal usnesení po prvním čtení s tím, že toto usnesení mimo jiné ukládá skutečnost, že ve druhém čtení budeme tento tisk projednávat ve znění, které bylo schváleno ústavně-právním výborem, ve znění pozměňovacích návrhů. To samozřejmě vytváří poměrně enormní tlak i na předkladatele, to znamená na Ministerstvo spravedlnosti, protože je potřeba toto znění připravit a následně dát možnost nám poslancům k tomuto znění ve znění pozměňovacích návrhů přijatých na ÚPV načítat pozměňovací návrhy pro druhé čtení.
To jsou všechny návrhy, které tady mám k hlasování. Kompletně budeme hlasovat o návrhu z grémia. Hlasování číslo 3, přihlášeno 102 poslanců, pro 97, proti žádný.
Není to standardní valorizace důchodů, ale mimořádná pomoc vůči těm, kteří tu pomoc nejvíce potřebují. A k těm konkrétním číslům se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Já to tady prostě musím opakovat, protože jedna věc je vystoupit zde nebo na tiskové konferenci nebo v televizi a říct, že chceme přidat, nebo nechceme přidat, jak kdo, maminkám, které vychovaly děti, a druhá věc je předložit prostě nějaké paragrafy, které tomu neodpovídají. Takže pojďme se o tom pobavit, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího. Druhá věc je, jak by to bylo realizováno. Protože Česká správa sociálního zabezpečení nedisponuje těmi údaji, kdo má kolik dětí, jak dlouho je měli v péči. Ano, jsem si toho vědom.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se asi nebudu zapojovat do té diskuse, kterou tady vlastně začali mí předřečníci. A jak je vidět, paní ministryně Maláčová do této doby ještě žádné systémové řešení, které by mělo hlavu a patu, nepředložila. Zároveň je pro nás také zásadní příjmová částka. Je to prostě realita.

Také bych se zmínila o návrhu z dílny SPD.
Dnes dopoledne se setkal hospodářský výbor, aby tuto věc projednal. A taky bych si přál, aby ta vina, pokud by se ten harmonogram zdržel, nebyla na nás, na Poslanecké sněmovně, ale byla evidentně na někom jiném. A děkuji vám všem za podporu.
Jedná se o chráněný účet, který předkládám za sociální demokracii já a za hnutí ANO společně Patrik Nacher. Je to vládní návrh z dílny Ministerstva vnitra. A číslo 41, sněmovní tisk 576, o územních samosprávných celcích, zákony související. To vše na pátek 23. října po třetích čteních.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Již jsem avizoval na grémiu, dovolte, abych navrhl následující změny pořadu schůze jménem našeho poslaneckého klubu. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady máme jinou představu o tom, co by měla dneska projednávat Poslanecká sněmovna. Nebo zákon o potravinách. A v tomto duchu mi dovolte, abych přednesl náš návrh na změnu programu dnešního jednání Poslanecké sněmovny. To jsou ty ekonomické zákony, které tady máme ne od včerejška, ale už z minulého týdne. To jsou body, na které veřejnost čeká, na které čekají ti, kteří v této chvíli nemohou podnikat či potřebují pomoc, protože se starají o děti, které jsou doma, protože jsou zavřené školy. Pak si myslím, že není žádný problém, myslím si, že to zvládneme, případně pokračovat ve druhých čteních tak, jak tady bylo navrženo. Ale určitě to není zájem společenský.
Jedná se o návrh poslanecký paní poslankyně Válkové, Pastuchové, Dražilové, Golasowské. A jedná se o vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžité částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Ten zákon zde leží už poměrně dlouhou dobu.
Jenom obsah toho zákona a číslo bodu máte?
Takže já navrhuji, abychom o těch třech hlasovali o každém zvlášť.
Minimálně o těch třech - o jakých třech?
To je celé.
Předtím to fakt projednávat nemůže. A nevykládejte mi, že může. Já se omlouvám, velmi bych prosil, aby tyto dva body nebyly zařazovány.
Já tady musím dát za pravdu ovšem předsedovi ústavně-právního výboru Markovi Bendovi, takže...
Chtěl jsem pouze doplnit, jak řekl správně předseda ÚPV, ten tisk 1061 o sociální podpoře byl projednán ve výboru dneska.
Přihlášeno 101 poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. A teď u těch bodů 1050, 1060 tady mám dva návrhy. Já to můžu nechat prohlasovat, to není problém, nebo vy chcete, máte nějaký alternativní návrh?
Už jenom hlasujeme. Už ten samotný návrh pana předsedy Faltýnka je na hraně.
Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Vrhneme se k návrhu pana předsedy Stanjury a ten navrhuje, abychom dnes po bodu covid, informace... navrhli ty tři body, ale to v podstatě už nemusíme navrhovat, protože už jsme to prohlasovali.
Ministerstvo financí podporuje předložený návrh a to z následujících důvodů.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.
Vážené dámy a pánové, cesta návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů do Sněmovny byla skutečně dlouhá. Jsem nicméně rád, že jsme se k jeho druhému čtení dostali aspoň ještě dnes.
Tak prosím, tak vám udělíme slovo. Svolám poslance do sálu. Toto hlasování ukončím. Do projednání do bodu 11 včetně. Hlasování číslo 34, přihlášeno 83 poslanců, pro 76, proti žádný. Prosím, máte slovo. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy.
Paní ministryně, není to složitý návrh. Je v konzultaci s odborovými svazy.
Paní ministryně, pan zpravodaj - nemáte. O slovo se přihlásili tři poslanci, takže jako první vystoupí pan poslanec Tomáš Kohoutek a připraví se pan poslanec Petr Dolínek.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Dále máme pana poslance Petra Gazdíka. Následně paní poslankyně Taťána Malá, prosím.
Děkuji za slovo.
Prosím.
Máte veškeré prostředky k tomu na to věnovat i nějaké finance, které by k tomu byly potřeba, a pak zpropagovat existenci takovéto informační platformy. Nemusejí se lidé spoléhat na to, že si to budou dohledávat na stránkách vlády, jednotlivých ministerstev, hygien a dalších a dalších státních úřadů. Vždyť to je úplný základ! To se toho netýká. Tam skutečně jde o jednoduchý rozcestník. Nemusíme vymýšlet kolo. Takže tohle je první apel, prosba. A je to součástí usnesení, které jsme tady přijali a které má být splněno. Není to jenom fenomén České republiky, děje se to i jinde. Opět o to žádám. Tohle je moje výhrada, výtka. Další věc, která podrývá důvěru velké části společnosti, a myslím, že to končí potom i protesty, které zdaleka nemůžeme vzít tak, že to byli jenom chuligáni, kteří se přišli na Staroměstské náměstí vyřádit, tak je už u velké části obyvatel obrovská frustrace z ekonomických dopadů, které pociťují dnes a denně na vlastní kůži. Ne jako příslib: vyřešíme to v budoucnu. Ne jako vágní věc ve smyslu: ano, budeme to řešit, je to také důležité, ale teď prosím zavřete své podniky. Tohle je také nutné změnit, zlepšit. A pokud má dojít k nějakému ještě dalšímu omezování ekonomiky, tak varuji před tím, že tohleto byla tedy velká chyba a je nutné se z ní poučit. Co se týče lockdownu, toto téma se tady ve veřejném prostoru poslední dny neustále skloňuje, tak bych se chtěla zeptat pana ministra Prymuly, jestli je to skutečně ve hře, v jaké podobě by případně tedy uvažovali. Protože není lockdown jako lockdown. Na jaře jsme vlastně neměli úplné uzavření ekonomiky, protože řada podniků fungovala dál. Měli jsme zejména uzavření služeb. A bohužel dochází zase na slova, která tady zazněla, že pokud nic neuděláme, tak se k tomu dospěje samovolně. A opravdu už jsou lidé velmi zoufalí z toho, že by k tomu mohlo dojít. Takže by tady mělo zaznít zcela jasně, při jakých konkrétních číslech, při jakých konkrétních ukazatelích je vláda připravena pro jakou konkrétní verzi lockdownu, jak by vypadal, co konkrétního by obsahoval a co musí nastat, aby k němu došlo. To je základ, scénář, který tady od vás vždycky žádáme. Lidé nepřestali mít rakovinu. Lidé nepřestali mít infarkty. Lidé potřebují i další péči. Takže tohle je náš podnět. A na jedné straně je tam personál přece jenom kvalifikovanější, než třeba jsme často schopni získat do jiných zařízení.
Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Nyní tedy k nouzovému stavu. Všichni mí předřečníci už tady hovořili o chaosu vládních opatření, kterým čelíme. Asi pro každého z nás je to takové déjà vu, které jsme prožívali i v průběhu jarních měsíců, tehdy ovšem to bylo bohužel s daleko menšími riziky než dnes a také s menšími počty obětí a nakažených. Pokud jsme tehdy měli pocit, že jsme v koncích, tak to byla pouze malá fantazie, která nám nedovolila představit si ještě horší situaci, ve které jsme nyní.